Podnikatelé také žádali o urychlené dopracování příslušných nařízení ke kurzarbeitu, to Ministerstvo práce a sociálních věcí po dohodě se sociálními partnery už začalo dělat. Vláda připravuje dvě nařízení, která definují schéma podpory. Obě opatření vyžadují notifikaci Evropské komise, ale postoupili jsme tady dál a je to přesně to, co podnikatelé potřebují. Samozřejmě nejpalčivější pro podnikatele jsou otázky energií a tady jsme udělali také důležité kroky, které se tady dlouho odkládaly. Pomůžeme také malým, středním podnikům a živnostníkům zárukou na provozní komerční úvěr v rámci programu Záruka, EXPANZE - záruky, a tak bych mohl v těch konkrétních opatřeních pokračovat. Tady Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně připravuje podporu v rámci Dočasného krizového rámce a už od 1. listopadu budou moci firmy žádat o podporu, na kterou jsme vyčlenili 300 miliard korun. Program máme pro velké odběratele energie, mohou počítat s podporou až ve výši 200 milionů korun, a tak bych mohl pokračovat. To jsou věci, o kterých jsme mluvili s reprezentanty Svazu průmyslu a dopravy. Konkrétní věci, konkrétní kroky, které vláda dělá.
Děkuji za odpověď. Má pan poslanec zájem o doplňující otázku? Prosím.
Děkuji. A když jste tam seděl, tak proč jste tam nezareagoval?
Pan premiér má zájem odpovědět.
Já jsem vám, pane poslanče, odpovídal, protože jsem vám říkal ten celkový kontext, ve kterém probíhala ta debata, a vlastně jsem i připomínal to, jak je důležité, že tam ministři jsou a že reagují a mohou vyslechnout podněty od podnikatelů. A teď, proč jsem na něj nezareagoval? No, když ten výrok vytrhnete z kontextu, tak to není výrok ani správný, ani vhodný a určitě bychom se nad ním mohli pozastavit. Nikdo to v tu chvíli prostě nebral doslova, možná jeden, co tam seděl z hnutí ANO, ale jinak to nikdo nebral doslova, všichni to považovali v rámci té debaty za určité odlehčení. Pan ministr poskytl podnikatelské veřejnosti odpovědi na spoustu otázek, mluvil o tématech, která podnikatelé vznášeli.
Zahajuji hlasování o této námitce. Načtu došlé omluvy. Poté bychom případně pokračovali body dle schváleného pořadu schůze. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 158, což jsou ústní interpelace. V případě nedoprojednání bodu 18 se jím budeme zabývat i po projednání bodu 158, tedy po ústních interpelacích nebo v 18 hodin. Případně bychom pokračovali v projednávání dalších bodů dle schváleného pořadu schůze. Nyní je tedy možné vystoupit k změně pořadu schůze a mám zde už desítky přihlášených. Nyní tedy poprosím pana předsedu Okamuru a vás ostatní, kolegyně a kolegové, prosím o ztišení v sále, případně své rozhovory přesuňte do předsálí, ať se můžeme věnovat projevu pana předsedy a všichni i slyšíme. Ještě prosím, pane předsedo, posečkejte, než se kolegyně a kolegové ztiší. Opakovaně vás žádám o ztišení či opuštění sálu v případě, že chcete cokoliv řešit. Prosím, myslím, že už můžete vystoupit.
Jedná se o návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jana Hrnčíře a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky. Já bych jenom poprosil ještě o klid, paní předsedkyně. My jsme naopak jako SPD přesvědčeni, že to povede ke kvalitnější demokracii v České republice. Podmínkou z našeho pohledu je, aby otázka v referendu byla co nejméně omezená a možnosti přímého rozhodování občanů byly co možná nejširší. Vzhledem k tomu, že zákon, který ústava z roku 1920 předpokládala, nebyl nikdy schválen, tak nemohlo být ani žádné obecné referendum realizováno. Oni říkali, že je potřeba nechat čas premiérovi Fialovi, prý na to, že předsedá Evropské unii, Radě EU. Jako čas na co?
Její hlavní smysl je následující: občané často nečerpají pomoc, na kterou mají nárok, kterou jim stát nabízí, protože nevědí, na jakou pomoc mají nárok, netuší, že ta pomoc existuje, mají obavu z toho, že třeba bude administrativně náročná, a toto je forma, kterou stát občany informuje, tady se můžete obrátit na toto místo, pokud máte problémy. Informační kampaň a nový web Deštník proti drahotě toto občanům ukazuje a podle mého názoru je to správná cesta. Pak má další atributy, jako je zjednodušení cesty využití pomoci, podpora on-line komunikace mezi občanem a státem, aktivizace společnosti v této věci a tak dále. Rozpočet na kampaň byl 30 milionů korun, finálně vysoutěžená cena včetně komplexní produkce je 24,5 milionu korun. Jde o agenturu, která je zalistována jako oficiální dodavatel. My nemůžeme hodnotit nic jiného než kritéria soutěže, vysoutěženou cenu, ta byla suverénně nejnižší. A tato agentura je v současné době největší mediální agenturou v České republice . Podle několika ukazatelů dostává běžně zakázky od komerčních subjektů i státních institucí.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Času je málo. Máme informace, že další ministerstva a rezorty si chtějí dělat také svoje vlastní týmy.
Samozřejmě i nějaké vyhodnocení bude k dispozici. A pokud jde o vaši konkrétní otázku, kolik lidí tam má pan Klíma, tak na to vám také jednoduše odpovím. Je to nepochybně způsob, který je pro stát výhodný a šetří státu peníze. Myslím, že se shodneme na tom, že čtyři lidé, když se podíváte na velikost té kampaně a těch výsledků, že to zase tak dramatický počet není. A samozřejmě že využívají i - jinak by to nešlo ani dělat - že využívají i kapacity, kterou nabízejí jiné součásti státu, které mají v popisu práce, strategickou komunikaci. To si snad ani nedovedu představit. A právě tyto kapacity jsou využívány k tomu, abychom nebudovali nic navíc, ale naopak to koordinovali a dali dohromady.
Nyní přistoupíme k páté interpelaci, kterou si vylosoval pan poslanec Radovan Vích. Bude interpelovat pana premiéra ve věci propouštění a zvyšování nezaměstnanosti v České republice. A ještě než vám dám, pane poslanče, slovo, přečtu omluvu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Navíc výhled na další měsíce je podobně skličující. Je snad cílem vlády razantně zvýšit nezaměstnanost v České republice, a proto není vaše vláda schopna zajistit dostatečnou podporu firmám na území České republiky? Spoléhali jste na společné evropské řešení, ale to tak nějak nepřichází. Aktuálně Německo plánuje výrazně zastropovat cenu plynu i pro průmysl. To by mělo velký dopad na nezaměstnanost. Ale hovoří se i o uzavírání skláren, pekáren a dalších podniků. Nebylo by lepší, pane premiére, přestat se už konečně spoléhat na to, že ostatní členské státy Evropské unie České republice nějak výrazně s energiemi pomohou, a začít se konečně starat sami o sebe? V Evropské unii je zatím pouze shoda na společném formátu USB konektorů pro mobilní telefony, a to je hodně málo. Bojíte se Německa? Jaká konkrétní opatření přijmete, aby nedocházelo ke zvyšování nezaměstnanosti z důvodu energetické krize a kdy je hodláte učinit? Děkuji za odpověď.
Stávající role cen emisní povolenky s ohledem na vývoj ceny elektrické energie je významná, ale není určující. V tuto chvíli všechny ceny tlačí nahoru primárně zemní plyn. V rámci Evropské unie na expertní úrovni existuje konsenzus, že aktuální výše ceny elektřiny, respektive její výkyvy, nejsou primárně způsobeny emisními povolenkami. Jsou na to různé názory v rámci různých členských zemí.
Děkuju panu ministrovi a nyní dávám slovo panu poslanci Zlínskému, který byl vylosován s pořadovým číslem 7, k interpelaci na pana ministra Válka, pana ministra zdravotnictví, ve věci e-preskripce pro osobní potřebu lékařů.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dochází zde tedy k jednoznačné diskriminaci, kdy jsou lékaři vykonávající lékařské povolání nuceni buďto zákon obcházet, tedy preskripci zajistí jejich kolega, který je v práci, nebo se sami musí dostavit do nemocnice či na LSPP k ošetření, které je potom fakturováno zdravotním pojišťovnám.
Děkuji za načtení interpelace. Pan ministr zdravotnictví je omluven, tudíž vám odpoví v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.
Děkuji za slovo. Tuším v únoru končil příjem žádostí pro výzvu Technická infrastruktura na síťování a komunikace nových obytných zón. Někdy v květnu, červnu obce dostaly vyrozumění, že byly přijaty nebo zamítnuty. Od té doby se nic neděje. Obce i přes urgenci na podpisy dotačních smluv stále čekají. Chtěla bych se zeptat, jak to tedy vypadá, jestli je na Ministerstvu pro místní rozvoj chaos, nebo kdy dostanou nějakou odpověď.
Děkuji za načtení interpelace. Už je tady, tak v poslední chvíli pan poslanec Vondráček k interpelaci.
Lidé se krajně bojí o budoucnost, jsou znejistělí, často nevědí, jak zaplatit účty za elektřinu a zda budou mít na základní životní potřeby. Část společnosti se radikalizuje a volá po změně politické reprezentace. Já bych se chtěl zeptat, jak pan ministr Rakušan hodnotí náladu v České republice a mezi úřednictvem .
A já dávám slovo paní poslankyni Maříkové, která byla vylosována jako desátá, k interpelaci na pana ministra Síkelu ve věci Malé a střední firmy. Paní poslankyně, máte dvě minuty na položení dotazu. Děkuji.
To jsou kroky, které naše vláda udělala na podporu průmyslu, na podporu velkých podnikatelů vedle těch kroků, kterými jsme pomohli občanům, kterými jsme pomohli veřejnému sektoru a kterými jsme pomohli živnostníkům a drobným a menším a středním podnikatelům.
Táži se paní poslankyně, zda má zájem položit předsedovi vlády doplňující otázku? Děkuji, paní poslankyně. Pan premiér vám odpoví na vaši doplňující otázku.
No, to nemůžeme srovnávat německou podporu a českou i z hlediska toho, jaké jsou rozdíly mezi oběma zeměmi, ale přesto můžeme srovnávat to, co Česká republika udělala pro občany, pro domácnosti, pro drobné a střední podnikatele, pro veřejný sektor, s tím, co pro ně dělá Německo. Ty kroky, které jsme udělali, rady, které jsme jako předsednická země svolali, jejich výsledky, to prostě vede ke snižování cen energií a to se nedá popřít.
Ještě než dám slovo třetímu vylosovanému, panu poslanci Radku Kotenovi, přečtu omluvy. Ještě poprosím o posečkání, pokoušíme se restartovat časomíru. Zdá se, že se to podařilo.
Děkuji, paní předsedající. A co se týká rozpočtu, kde potom budete brát peníze, pokud se tedy zavřou podniky?
Děkuji za dodržení času.
Musím říct, že jsme v tom vyjednávání docela úspěšní. To jsme vyjednali, to je konkrétní výsledek této vlády. Znamená to, že občané budou platit za teplo méně, než by v jiném případě platili. Samozřejmě ten výsledek je vyjednaný v Radě, ale nevstoupil ještě v platnost. My se budeme snažit, aby skončil ještě v průběhu českého předsednictví.
To znamená, navrhuji, aby řádné jednání Poslanecké sněmovny začalo v 11 hodin.
Děkuji. Nyní máme tedy protinávrh, který budeme hlasovat jako první. Takže tady máme další protinávrh proti původnímu protinávrhu. Budeme tedy hlasovat v pořadí tak, jak jsou hlasovatelné.
Děkuji.
Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové. Aha, tak omlouvám se, omlouvám se, dobře.
Děkuji.
Pan poslanec Juchelka se svým protinávrhem. Přivolávám kolegyně a kolegy z předsálí. Ještě jeden protinávrh pana poslance, prosím, máte slovo. Máme tady tedy celkem osm protinávrhů, které budeme nyní hlasovat v časovém pořadí tak, aby byla dodržena logika jednotlivých návrhů. Ještě jednou se omlouvám. Ano, zaznamenávám váš zájem o odhlášení, proto jsem vás odhlásila. Přihlaste se znovu svými kartami. Návrh byl zamítnut. Ani tento protinávrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Ani tento protinávrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Návrh byl taktéž zamítnut. Ano, zaznamenávám, že máte zájem o odhlášení. A než tak učiníte, tak načtu další omluvy. Nicméně už se počet přihlášených ustálil a já zopakuji, o čem hlasujeme. Nyní se dostáváme k protinávrhu paní předsedkyně Schillerové, která navrhovala přerušení do 11 hodin.
Minulý týden se usnesla i rada ECOFIN ministrů financí. Proč říkám, že jsou to úspěchy? Osobně jsem toto téma otevřel na neformálním summitu v Praze. To, že do toho systému zasahujeme, má jeden zásadní a pozitivní efekt. Budeme-li pokračovat v těch mechanismech, docílíme toho, že nebudou překvapivě růst ceny emisních povolenek.
Děkuji, pane premiére. Pan poslanec má zájem položit doplňující otázku.
Děkuji za odpověď.
Děkuji za dodržení času.
Já už jsem u té předcházející interpelace odpověděl na otázku, co děláme pro to, aby takovýto vývoj nenastal, abychom prostě nepřipustili krach nebo významné problémy velkých firem. Jsme si vědomi toho, že jsme průmyslová země, a podle toho také jednáme.
Děkuji, pane premiére. Nyní máme na pořadu čtvrtou interpelaci, kterou přednese pan poslanec Radek Vondráček, připraví se pan poslanec Radovan Vích. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já se tady pokusím zhutnit několik svých otázek do dvou minut. Hlavně by mě zajímalo, co nás to všechno stálo, protože těch 24 milionů - pokud vím, tu zakázku obdržela společnost, která tam měla nějaké problémy s osobami stíhanými pro daňové úniky. Protože já jsem slyšel, že budou nějaké další kampaně.
Děkuji, pane poslanče. Nyní se vám dostane odpovědi od pana premiéra na vaši interpelaci ve věci informační kampaně vlády před volbami.
Vážený pane poslanče, samozřejmě na vaši otázku vám rád odpovím. Jak ta kampaň vypadá, to všichni vidíte, nejenom vy, ale vidí to i občané, takže je jasné, že to není žádná kampaň na podporu vlády nebo kampaň před volbami, ale má úplně jiný smysl a ten vám tady objasním, včetně toho, proč byla spuštěna právě k tomu datu, tedy k 12. září. My jsme na konci srpna dokončili systém cílených opatření pomoci občanům, to bylo to dokončení Deštníku proti drahotě. Nešlo to udělat určitě dříve a nemělo by žádný smysl to dělat ani později, protože bylo potřeba informovat občany o tom, jaké pomoci se jim může dostat a kde se jim té pomoci může dostat. Nejsou to standardní nástroje, nežijeme v běžné situaci, nejsme v normální době, je potřeba dělat mimořádná opatření a je potřeba také o tom občany informovat.
Já bych tady chtěla zopakovat, že čas mezi 9. a 11. hodinou je vymezen na písemné interpelace. Ta písemná interpelace je tady už další dobu.
Nyní se přihlásil s přednostním právem pan předseda Fiala. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. V podstatě dnes se zase dozvídáme, že pan premiér nepřijde. Takže já tady apeluji na pana premiéra, aby začal chodit do Sněmovny. To jsou věci, které prostě i on musí dodržovat. To znamená, že my si žádnou přestávku nevezmeme, my žádnou přestávku nechceme.
Nyní je přihlášen s přednostním právem pan předseda Benda, prosím.
Bude dnes odpoledne na ústních interpelacích, můžete mu klást aktuálně dotazy dnes během odpoledne. Jde o souboj o to, jak dlouho budete zdržovat projednávání bodu, který byl na dnešek zařazen. Bohužel, úplně se vám vždy věřit nedá.
Nyní je přihlášena s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová, prosím.
Děkuji za slovo. Ono je jich tedy více, jenomže Úřad vlády je nevypořádává, nechodí nám ty odpovědi v termínech tak, jak by tady měly být, a tudíž nemohly doputovat do Sněmovny, ale to teď nechám být. To je velká zátěž v době předsednictví, vypořádat jednu jedinou písemnou interpelaci? Jednu jedinou písemnou interpelaci! Teď jsme se tedy na mikrofon dozvěděli, že nepřijde vůbec.
Také děkuji. Nyní se tedy hlásí s přednostním právem pan předseda Výborný, prosím.
Příští čtvrtek, to znamená tak, abychom plnili jednací řád, to znamená, příští jednací den, kdy bude čtvrtek a budou v pořadu z jednacího řádu interpelace, písemné odpovědi, tak do té doby.
My nespoléháme na evropské řešení, my jsme připravili národní řešení, ale pracujeme na evropském řešení, a to je velký rozdíl. A pracujeme na evropském řešení, protože jsme přesvědčeni, že evropské řešení je levnější, efektivnější a výhodnější. Neříkám, že jsou tam, kde je chceme mít, ani zdaleka, ale už ty kroky, které jsme udělali na celoevropské úrovni, vedou k tomu, že cena elektřiny klesá. A znovu opakuji, nespoléháme se na evropské řešení a nečekáme, s čím kdo přijde. My jsme aktivní. Třikrát jsme svolali mimořádnou radu ministrů pro energetiku, x aktivit vzešlo z českého předsednictví, které fungují, které si ostatní země osvojily, a myslím, že obecný názor je, že české předsednictví právě v tomto směru mimořádně aktivní je. Jsme aktivní ve všech směrech, takže nespoléháme na evropské řešení, ale z hlediska zájmu České republiky ho považujeme za nejvýhodnější a nebudeme rezignovat na to, abychom ho dosáhli. Pokud jde o nezaměstnanost a co děláme pro to, aby nezaměstnanost nebyla vysoká, tak jenom si připomeňme - a nestrašme se tady opravdu - že zatím tedy k žádnému dramatickému vývoji na pracovním trhu nedochází. A takto bych mohl uvádět další čísla, která ukazují, že tady k žádnému nejenom dramatickému, ale ani negativnímu vývoji nedochází. A co je pozitivní, daří se snižovat taky mezeru mezi podílem ekonomicky aktivních mužů a žen, což se v době koronavirové krize z objektivních důvodů asi nedařilo.
Děkuji za odpověď, pane premiére. Vidím, že pan poslanec Vích má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane poslanče, a poprosím pana premiéra o odpověď na doplňující otázku.